Rovněž jsme navrhovali pojistku proti obavě, že by zde vládli úředníci, a to například Generální ředitelství státní služby by kromě ředitele a jeho zástupce tvořilo kolegium personalistů v počtu 15 členů, kteří jsou nominováni podle principu poměrného zastoupení kluby poslanců v Poslanecké sněmovně na dobu 5 let. Nicméně tento náš požadavek nebyl brán v potaz a pod tlakem pravicové opozice koalice strachu od konceptu generálního ředitelství ustoupila. Jelo by se naprosto dál, pouze by někdo musel jmenovat generálního ředitele, v rozpočtu by se muselo najít 5 miliard na různé benefity úředníků, se kterými právě zákon z roku 2002 počítal. To bude mít pod sebou jednak bezpečnostní složky, Generální inspekci bezpečnostních sborů a nyní celou státní správu a celou státní službu. Bývalý ministr vnitra Ivan Langer by měl nepochybně radost, kdyby mohl řídit toto velké ministerstvo. Bude to velice zajímavé od Nového roku. Já vím, že už mnoho mých oponentů říkalo, že to není správní úřad. Dobře, já to přijímám, není to správní úřad, ale jeho role je definována v samotné Ústavě v hlavně páté a navíc NKÚ má svůj zákon. Proto my chceme, aby byla zachována nezávislost tohoto úřadu.
Nedovedu si představit masochistického ministra, který by jako kandidáta na státního tajemníka navrhoval osobu mírně řečeno spřízněnou, a tedy v tomto smyslu politicky ovlivňovanou, což příliš nesouvisí s depolitizací státní správy. A bylo jim to málo. Hrozí nám tedy nebezpečí, že jak státní tajemníci, tak odborní náměstci odpovídající za řízení sekce budou pod silným politickým vlivem a budou si uvědomovat, že bez tohoto politického vlivu nemají šanci na úspěch. Pojďme si rozebrat, co to politický náměstek znamená. Jediné zdůvodnění, které jsem slyšel, bylo, že zastupuje svého ministra ve vládě, případně při jiných jednáních. No tak výborně. Takže máme ve vládě dva vicepremiéry, a co by se stalo, kdybychom definovali úřad vicepremiéra a jeho pracovní náplň jako to, že zastupují premiéra, když premiér odjede na dovolenou, je nemocný a podobně. Ve skutečnosti jeden vicepremiér má na starosti finance, druhý vědeckovýzkumný a technický rozvoj, tedy je odborný náměstek premiéra, nikoliv politický náměstek premiéra. Pokud jde o dovolenou, vláda většinou vyhlašuje kolektivní dovolenou, jak se ostatně stalo již nedávno. Ministr samozřejmě může vyslat se stejným právem jako u politického náměstka na vládu i odborného náměstka, s tím, že ani jeden ani druhý samozřejmě nemají hlasovací právo. Ale kým nabrífován? Já nemám nic proti rozšiřování počtu odborných náměstků. Pokud vím, na ministerstvu se tento počet pohybuje mezi čtyřmi až sedmi. Sám jsem doporučoval, aby třeba u Ministerstva průmyslu a obchodu byl náměstek pro stavebnictví, protože si myslím, že stavebnictví je v hluboké krizi a že by bylo užitečné, aby tento náměstek existoval. Moje polemika nevede ani proti koaličním náměstkům.
Hezký dobrý podvečer. Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Dále tu mám faktickou poznámku pana poslance Zbyňka Stanjury.
Tímhle on začal, a pokud je to pravda, tak je to spíš pro zamyšlení na vládní poslance.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Dolejš s faktickou poznámkou.
Slušně byl položen dotaz, je slušné odpovědět. Neříkám, že vláda se odvolávala na náš názor, který je opravdu deset let a více starý, že by se nepřímé daně neměly příliš zvyšovat. Ale fakticky tomu tak je, takže tento souběh uvažování je nepochybně hoden pozornosti.
Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, základním smyslem přeřazení léků do snížené sazby DPH bylo snížit náklady zdravotního pojištění a samozřejmě také náklady lidem na doplatky na léky. Současně se do té desetiprocentní sazby zařazuje i počáteční a pokračovací dětská výživa pro děti do tří let věku.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem v roce 1986 byl součástí jakési delegace v tehdejším gorbačovovském Rusku. Téměř úplná prohibice. Teď nenarážím na náš suchý zákon v parlamentě, prosím vás, nebojte se. Bylo to krajně nechutné, ale ti Rusové tehdy nic jiného neměli. A já jsem si tedy, přiznám se, stoupl do fronty. Táhla se okolo tří, čtyř, pěti bloků. No a když jsme po šesti hodinách přišli na řadu, viděli jsme, že tam byla ještě fronta jiná. Ta stála z druhé strany. To přicházeli ti důležitější a lepší, ti činovníci, a brali si tu nastojku po celých bednách, zatímco chudák běžný Rus nebo běžný návštěvník Moskvy si mohl vzít jenom jednu flašku toho hnusného pití. Ví to někdo? Narážím na tzv. přednostní právo. Já nemusím k tomu mít čtení nějakého zákona nebo nějaké zábavné knížky, já to dokážu dokonce sám. A když chci upozornit na něco, co považuji za nespravedlivé, tak na to prostě upozorním. A já upozorňuji na to, že tzv. přednostní právo je hrubým způsobem zneužíváno. Chtěl, aby členové vlády, předsedové stran, předsedové klubů se mohli vyjádřit za vládu, za svůj resort, případně za svůj klub. Dnes ale nositelé přednostního práva jsou takovými lidovými baviči. Víme všichni, že Voskovec a Werich pořádali forbíny, které byly velmi zábavné, leč tato forbína většinou zábavná není, a dokonce ani novináři ji občas neposlouchají. Do té forbíny řadový poslanec vstoupit nemůže. Já neříkám, že to není důležité. Ale bylo to zcela mimo pořad. Bylo to zcela mimo logiku této schůze a díky tomu, že někdo má přednostní právo a někdo nemá, a ten kdo má přednostní právo, může vystupovat mimo logiku a mimo čas a prostor, tak se k tomu bohužel nemohli vyjádřit ani ti poslanci, které to zajímalo. Předsedové klubů odcházeli, přicházeli, aby mohli umožnit toto znásilnění jednacího řádu. Ano, znásilnění jednacího řádu, pokud ho znáte. Pokud mi nevěříte, najděte si to, je to poměrně jednoduché. Teď to změnit nemůžu. My nemáme prostě v tom jednání žádná spravedlivá pravidla. Já bych to rád změnil. Ale v této chvíli vyzývám všechny vlastníky přednostního práva, aby se chovali jako džentlmeni. Debata ve Sněmovně jde i bez přednostního práva. Kdybych ho měl, tak bych ho nevyužíval, protože nemám rád žádné nezasloužené výhody. Nemám je prostě rád a toto je nezasloužená výhoda. Tady nebyli zvoleni poslanci řadoví a poslanci s přednostním právem. Jasně funkcionáři klubů a stran v odůvodněných případech mohou toto právo použít. Vy je používáte v naprosto neodůvodněných případech.
Já jsem říkal, že ty názory nejsou pravdivé, že se snaží zmást vás jako zákonodárce, a ty, kteří budete rozhodovat o návrhu zákona.
Pan předseda Faltýnek, po něm pan předseda Kalousek.
Hezké odpoledne dámy a pánové. Já jenom velmi stručně bych reagoval na slova a návrh pana poslance Farského k zákonu o registru smluv. Ta informace nebyla úplně objektivní. Částečně už to vysvětlil pan ministr Chovanec. Pracuje na něm koalice spolu s Rekonstrukcí státu. My jsme přizvali zástupce Rekonstrukce státu na jednání i koaliční rady a chceme, aby z toho nevznikl legislativní paskvil. Ale to, co tady navrhl, ty termíny, kolega Farský, si myslím, že není úplně reálné.
Prosím v této fázi levou část sálu o klid.
Jsou to body týkající se návrhu na zákaz průzkumu těžby břidlicových plynů a senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava. Ten důvod se jmenuje - nechceme přiznat barvu před volbami. Ne že čekáme ještě nějaké argumenty, ne že máme zadány nějaké analýzy. Obě dvě tato témata se diskutují velmi dlouho, že nikdo z nás už nemůže mít více relevantních informací, pouze každý z nás váží jinou prioritou, jiným pohledem a nic jiného nezbývá než parlamentní diskuse a politické rozhodnutí. Ti, kteří budou hlasovat pro vyřazení těchto bodů, tu parlamentní diskusi nechtějí před volbami, protože - promiňte mi to - nechcete hrát se svými voliči fér hru. Já bych chtěl velmi poprosit, abychom tyto body nevypouštěli. Veřejnost má právo znát naše názory, má právo znát naše postoje k těmto návrhům. Za předpokladu, že tyto body budou vypuštěny, prosím o pochopení, že poslanecký klub TOP 09 se zdrží hlasování při programu, protože nechceme asistovat při nemožném a alibistickém postoji.
K tomu návrhu zákona o registru smluv. Je hezké, že vládní koalice projednává tento zákon, nic proti, ale je to poslanecký návrh. Pan kolega Farský v této chvíli nemůže vystoupit, tak jako bych tlumočil jeho rozčarování z toho, že on jako hlavní předkladatel k těm jednáním přizván není. To je přece legitimní postup. To je poměrně nezvyklé. Takhle se přece k poslaneckým tiskům nedá přistupovat.
Teď budete možná rádi, že se to nakonec změní. Naprostá hloupost - superhrubá mzda! Já jsem rád, že tato koalice se k tomu postavila tak, jak se k tomu postavila.
Mám zde dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura.
S tím jste tady operovali pořád dokola.
Děkuji vám za respektování času. Poprosím pana poslance Stanjuru.
Já rozumím argumentu skokového snížení, opravdu. Nic takového nenavrhujeme. Co vy navrhujete? Nic jiného.
Ano, děkuji vám.
Dostali jsme se daleko.
Nicméně od toho roku sociální demokraté říkají, že jsme úplně špatně nechali 80 mld. našim podnikatelům a našim občanům. Já nevím. A co vy dneska hájíte? To vy nechcete! Tak co nám vlastně vyčítáte? Že jsme to zavedli a že jsme to nezrušili, že jsme to zvedli nebo snížili. Je to úplně jedno. V zásadě mají pravdu pouze sociální demokraté. Když jsou v opozici, tak 15 a 21 je špatně! Ale jsou to pořád stejné sazby, pořád stejné daně! Ale vy jste úplně otočili názor, kolegové zleva. A co vlastně navrhuje?
Já chápu, že může být taktika, že se nebavíme, že to je možná nějaká taktika. Ale jestliže hrozí reálná válka, tak jediné, co může být, jsou pokusy o dialogy a vysvětlování. A ty se nekonají. Já se ani neptám, kdy byl pan premiér, kdy byl pan ministr zahraničních věcí v Rusku. To je ta moje výčitka.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. Zahajuji rozpravu podrobnou. V podrobné rozpravě máme přihlášenou paní kolegyni Danu Váhalovou jako první a připraví se pan kolega Ivan Gabal. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Takže návrh usnesení 15. schůze - přednesu dva body a chtěl bych, aby se hlasovaly samostatně. Obnovení demokratického mandátu ukrajinského parlamentu a vlády je základním předpokladem demokratického sebeurčení a dalšího vývoje Ukrajiny. Předpokládám, že pokud se tyto otázky budou včas projednávat v příslušných výborech, že potom také při debatě na plénu se budeme dobírat jakéhosi společného stanoviska. Děkuji vám za pozornost.
Připraví se pan poslanec Radim Fiala.
Poslanecká sněmovna České republiky po diskusi o aktuální situaci na východní Ukrajině
Nyní pan poslanec Radim Fiala, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy.
Děkuji vám za slovo. Jenom mi dovolte, abych řekl několik vět k těm sankcím. Ale přesto, že pravděpodobně hnutí Úsvit po velmi krátké poradě bude hlasovat i pro některá další usnesení, načtu usnesení hnutí Úsvit, které je velmi obecné a v podstatě odráží to, co jsem tady dnes chtěl říct: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Občanskou válku je nutné ukončit jednáním.
Na tom dohoda nebyla. Otázku, kdy dosáhneme té dvouprocentní hranice, nadále považuji za otevřenou a věřím, že i kolegové z opozice se v této debatě budou udržovat aktivní.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji vám, pane ministře.
Musím říci, že tato norma se projednává dlouho, opakovaně ve výboru pro obranu. Cílem novely zákona bylo zavedení kariérního řádu, zvýšení konkurenceschopnosti vojáků na trhu práce, zjednodušení odměňování vojáků z povolání a personální stabilita Armády České republiky. Tehdy mě právě pravicová opozice kritizovala s tím, že na projednávání přece byl dostatek času. Říkám to proto dnes, že z důvodu své zahraniční cesty, pokud se tento zákon nebude schvalovat v pátek, tak se zřejmě nebudu moci zúčastnit třetího čtení zákona. Doporučení. Opakovaně. Protože pokud by to byl závazek, tak by měl být vymahatelný a to není. Druhá poznámka. Na to prosím tato republika v současné době nemá finance.
Děkuji vám, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Chalupa. Omlouvám se, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, jen ke kolegovi Seďovi. Protože jsem měl možnost pracovat hodně externě v týmu prezidenta Havla, když jsme se připravovali na vstup do Aliance, tak i když nepsaný, ale vyslovený ústní závazek prezidenta tohoto státu je pro mne závazek. Nemusí to být pro všechny, ale pro mne to závazek mezinárodní platnosti je.
Nyní už máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové.
Pozměňující návrhy budeme načítat až v podrobné rozpravě. Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne.
Příplatek za zvýšenou odpovědnost je složkou platu, která kompenzuje odpovědnost vedoucího organizačního celku za majetkové a finanční operace, za správu materiálu a majetku státu, a to v řádu i několika miliard korun. V předloženém návrhu je i příplatek za zvýšenou odpovědnost stanoven fixně ve výši 5 % služebního tarifu.
Neregistruji nikoho s přihláškou do podrobné rozpravy. Pane ministře, máte slovo.
Kritizovali jsme léky, tak tedy léky, byť si uvědomujeme, že tato položka v rámci kontextu veřejných rozpočtů není nijak zásadní, protože dominantní částku přendáme z jedné kapsy do druhé a to, co nedostane státní rozpočet, o to si uleví zdravotní pojišťovny a na konci jsou drobné. To znamená, z hlediska celkového dopadu na spotřebitele je to opět marginální částka, byť pro někoho zásadní, ale to nepodceňuji, ale z hlediska dopadů na veřejné rozpočty je to marginální částka. A knihy samozřejmě také nejsou nijak dramatickou záležitostí. Knihy bychom, tak jako zelenou naftu, tak i knihy bychom dokázali řešit větší podporou veřejných knihoven a v případě léků máme na výdajové straně celou řadu instrumentů. Tak co to, kolegové, bylo? To je totiž ten druhý problém, který nás trápí. My jsme ten krok udělali, abychom snížili deficit, a také jsme je snižovali každým rokem. Hovořím o strukturálním deficitu. Není to bez zajímavosti. Ve skutečnosti je to ještě víc, protože DPH je sdílená daň, takže těch 16 miliard jsou dvě třetiny, o zbytek se dělí obce a kraje, ale je to 16 miliard korun. To číslo je mimořádně podobné číslu, se kterým si šťastní ministři odnášeli výslužky z Kramářovy vily, nebo z Letenské, nevím, kde pan ministr s nimi projednával rozpočet. Kdyby o těchto 16 miliard korun klesl strukturální deficit, tak bych pravděpodobně mlčel, byť by byla legitimní diskuse, co je lepší, ale pravděpodobně bych mlčel. To samé, a já už nebudu vystupovat k zákonu o dani z příjmů, takže teď malinko předběhnu, protože to je úplně to samé. To samé je novela zákona o dani z příjmů. Kdyby vstoupily v účinnost platné zákony, tak na dani z příjmů by lidé zaplatili o 14 miliard méně. O 14 miliard by mohla klesnout daňová zátěž pracovního místa. Vy pracně vymýšlíte kurzarbeity, pracně vymýšlíte vybrané podpory pro vyvolené na úkor těch druhých, ale plánované snížení a zlevnění pracovního místa o 14 miliard nezrealizujete. Ale tyhle peníze si odnášeli šťastní ministři z Letenské od toho hodného pana ministra financí, který ty peníze má díky tomu, že jsou ty daně takové, jak on strašně kritizoval. Bohužel je to praxe. Ta úvaha byla jednoduchá. Po tom, co jsme všichni nesli náklady s překonáním dluhové krize, mohli být všichni odměněni určitou úlevou. Ale odepřít na poslední chvíli občanům, sebrat tu úlevu a místo konsolidace veřejných rozpočtů ty rozpočty rozvracet, to už je, dámy a pánové, chucpe. Dovolte tedy, abych avizoval v obecné rozpravě pozměňující návrh, ke kterému se přihlásím v rozpravě podrobné. Vycházím z jednoduché úvahy, že dvě sazby jsou lepší než tři sazby a jedna sazba je lepší než dvě sazby.
Dobrý den. Jsou i větší.
Při vší úctě k vinařům, vinaři mají na rozdíl od ostatních výrobců alkoholických nápojů nulovou daň z alkoholu.